A to říkám jako člověk, který na tom úřadě pracoval také. Ti obecní strážníci jsou skutečně v první linii, kdy jsou na ulicích. Mohla bych vykládat příklady, kdy nám jako tehdy odboru školství velmi a velmi pomáhali. Tu práci dělají dobře.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom krátce vyjádřit svůj pohled a svůj názor a reagovat na své předřečníky ve věci odchodného městských strážníků. Naprosto se ztotožňuji s názorem, a nedělám to často, který zde přednesla má předřečnice, paní kolegyně z našeho klubu. Sám jsem byl jako primátor velitelem městské policie a setkával jsem se jak s kritikou jejich práce, tak i s tím, že jejich práce byla oceňována. Prostě je to jako v kterékoliv jiné profesi. Najdete tam skvělé a kvalitní zaměstnance a najdete tam i ty, kteří se pouze za placku městského policisty schovávají. Myslím si, že přiznat jim odchodné je jenom uznání práce městské policie a toho, že ji potřebujeme.
Pan poslanec Petr Beitl, připraví se paní poslankyně Černochová. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych tady rád připomněl, že obecní a městské policie jsou zřizovány komunály a z komunálního rozpočtu také placeny. Já bych se přidal ke kolegovi Adamcovi a lpěl bych na tom, že oni mají skutečně ten statut úředníků. A ty radnice dneska jsou ve velmi složité situaci v mnoha postech. A pokud dáme jedné té kategorii výhodu, tak to může mít za následek, že ty výhody se budou posouvat dále. Ale já proti tomu snad ani nic nemám, ale nechme to na těch komunálech. Jsou to jejich peníze.
Děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Víte, mně z principu vadí hlasovat pro něco, co už se vlastně děje. Přesto nám to nepomohlo, abychom měli zaplněný stav. A já skutečně nemám pocit, že by tento návrh tuto skutečnost nějakým zásadním způsobem změnil. A obávám se jedné věci. To je první aspekt. Druhý aspekt. Bojím se toho, aby některé obecní policie v chudších obcích nebyly rušeny právě z důvodů, že pokud to bude nařízeno ze zákona, tak na to nebudou mít. Zmiňovala jsem to tady včera. Je to kolem tisícovky policistů. Takže bohužel tento návrh neřeší ožehavé problémy, které by řešit měl.
Já jsem původně myslel, že to ještě nějak zevrubně popíšu. Všichni víme, jak to probíhalo. Myslím si, že docela do detailů jsme i probírali ty konkrétní situace, o jaké případy poškození spotřebitele v tom přeshraničním obchodu se jedná. To znamená, že v této chvíli je to, myslím, všem jasné, i to, jestli ty změny jsou nad rámec implementace. Takže takový je postup a já potom u každého toho návrhu řeknu, jak hlasoval hospodářský výbor. Ono je to prosté, třikrát doporučil.
Děkuji vám. Procedura je schválena. Souhlas. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím.
Děkuji. A jestliže hovoříme zvláště dnes o zdravotnictví, tak v prvé řadě je potřeba vyslovit veliké poděkování všem zdravotníkům od lékařů přes sestry až po zdravotnický personál v tom, jak zvládají současnou situaci. Proto sociální demokracie vždycky tyto platby navyšovala podle aktuálních potřeb, a to v minulosti i skutečně velmi razantně. Požadavek na navýšení plateb za státní pojištěnce vznášíme permanentně. Problém ale je, že tak jak je koncipován, není podle stanoviska vlády úplně jednoznačný jeho výklad, a způsobovalo by to tedy v praxi potíže. Závěrem tedy za sociální demokracii řeknu, že my k tomuto návrhu budeme uplatňovat neutrální stanovisko. Navýšení plateb za státní pojištěnce sociální demokracie vždycky realizovala podle potřeb systému. Podporovali jsme navýšení platů a mezd ve zdravotnictví, ale také kvalitu zdravotnických zařízení a jejich vybavení.
Sloučenou rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova. Není tomu tak. Kdo se hlásí do rozpravy? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. "Poslanecká sněmovna
Paní poslankyně, já vás ještě chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Vím, že se vracejí kolegové na svá místa, ale požádal bych je, aby tak činili způsobem, který nenaruší vaše vystoupení.
Takže ještě jednou. Tolik je tedy náš společný návrh.
Já vám rozumím. Ještě jednou požádám všechny kolegy o klid.
"Poslanecká sněmovna konstatuje, že v rámci řešení současné situace v oblasti migrační krize je třeba nezapomínat i na její humanitární rozměr, a to zejména pokud jde o poskytnutí potřebné pomoci nejzranitelnějším skupinám, především dětem, ženám a starším lidem."
Děkuji.
Děkuji za slovo. Válkovou vlastně souvisejícím bodem, ale navrhuji ho zvlášť, a ten zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby spolupracovala na zajištění základních životních potřeb a důstojných podmínek pro žadatele o azyl." Nicméně ještě bychom si přáli dodat tohle. Děkuji.
My samozřejmě budeme hlasovat pro ta usnesení, která tady četla paní Černochová.
Děkuji. Tak kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Požádal bych zpravodaje, kterým je Zdeněk Ondráček, aby nás provedl návrhy usnesení. Prosím.
Tak vystupuje řada stávajících velitelů městské policie, tak já vystoupím za bývalé velitele městské policie. Kdyby ti, kteří to navrhují, přišli s návrhem, aby to platil stát, sice bych byl proti, ale mělo by to nějakou logiku. Zvyšovat náklady někomu jinému rozhodnutím zákona není fér. Pan kolega Adamec to tady jasně popsal, jak to funguje. Tak to nechme na tom konkrétním starostovi, jeho radě a zastupitelstvu, jak je ohodnotí, když dojde k ukončení pracovního poměru. Ne že to nařídíme a platit to bude někdo jiný.
Prosím, máte slovo.
No, já patřím k těm bývalým velitelům městské policie a také se mi nelíbí princip, kdy z cizího se nejlépe rozdává. Zkusme se domluvit na tom, že nebudeme rozdávat z cizího, a pokud přijdete s návrhem, že se má obcím přispět i na toto fungování městských policií, pak já asi budu ten, kdo za to ruku zvedne. A ještě jeden příklad. Já jsem zažil situaci, protože jsme městskou policii měli vybavenou poměrně moderně, kde si naopak státní policie stěžovala na to, jak je to nefér, že se obec stará o městské policisty tak, že mají lepší vybavení než policisté státní. My nevíme lépe než oni, jak ty lidi mají ohodnotit.
Pan předseda Jan Bartošek a připraví se pan poslanec Adamec.
Děkuji za tuto kultivovanou a věcnou diskusi. Je zcela legitimní, že někdo si myslí, že městští strážníci nemají mít nárok na odstupné. Je část poslanců, kteří si to myslí. Já patřím mezi ně. Takže já vás, kolegyně a kolegové, žádám o podporu tohoto pozměňujícího návrhu.
Čili páni poslanci Adamec, Foldyna, Birke, Svoboda, Staněk, Mašek.
Děkuji, pane předsedající. Tady už to padlo. Když tedy chcete podpořit tento návrh zákona, tak to zaplaťte. Tak to zaplaťte, protože to je prostě realita, že to bude platit někdo jiný. Ale na druhou stranu já znovu říkám - řešíme tady problémy, rozdíly mezi Policií České republiky a obecní policií. A samozřejmě Policie České republiky funguje na základě služebního zákona, který ale zakládá další finanční náklady do budoucna, což žádná obec nemůže chtít, a vedlo by to k likvidaci obecních nebo městských policií. Ale neříkejme to takto.
Děkuji. Pan poslanec Foldyna, připraví se pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Svoboda.
Děkuji, pane předsedající. Když vystupují všichni velitelé, tak abych nevystupoval já. Obecně platí, že na tisíc obyvatel je jeden strážník. To je první věc. Problém je v tom, že kompetence městského strážníka není srovnatelná s kompetencí profesionálního policisty. Máme kolektivní smlouvu. A to je důležité.
Děkuji. Dobré dopoledne. To byla poslední přihláška do rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa do rozpravy? Hlásí se paní navrhovatelka, paní poslankyně Aulická Jírovcová - ještě v rozpravě. Prosím, máte slovo.
A jestli tady můžeme hovořit o systémovém opatření, které mělo Ministerstvo zdravotnictví předložit, tak samotné Ministerstvo zdravotnictví nám to slibuje celé volební období a do této doby nepředložilo vůbec nic. Takže Ministerstvo zdravotnictví nám tady neustále jenom něco slibuje, ale skutek nikde!
Děkuji. Ještě nějaká přihláška do rozpravy? Není žádná přihláška do rozpravy, rozpravu končím. Mám zde poznamenáno, že zazněl návrh na zamítnutí. Zazněl návrh na zamítnutí? Ano, děkuji. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Všichni jste odhlášeni. Prosím, přihlaste se každý svou hlasovací kartou. Nyní jsme připraveni na hlasování. Hlasujeme o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tím tedy končíme projednávání tohoto bodu. Děkuji paní navrhovatelce a paní zpravodajce. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Má pan navrhovatel zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Má, takže pan poslanec Ondráček má slovo. Dámy a pánové, prosím o klid!
Děkuji, pane předsedající. Poměrně širokou debatu jsme vedli v rámci druhého čtení.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo.
Ano, děkuji, pane předsedající. A proč to říkám? Všemu tomu rozumím. Nezakládejme tady další zaměstnance jiné kategorie na městských úřadech.
Ano, určitě. A nyní se vyrovnáme s návrhem na proceduru tím, že o tom budeme hlasovat. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím přihlaste se znovu svou hlasovací kartou. Jsme připraveni na hlasování. Kdo je proti? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 37, přihlášeno 160 poslanců, pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Ano, navrhovatel také nesouhlasí. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Ano. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli a končím projednávání tohoto bodu. Takže pokud proti tomu nikdo nenamítá, tak v tuto chvíli ukončíme dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
Má někdo jiný návrh? Děkuji. Pardon, o proceduře hlasování. Děkuji vám. Z přítomných 163 pro 163, procedura byla schválena. Máme před sebou prvních devět bodů usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.
Teď bychom hlasovali o společném návrhu paní poslankyně Heleny Válkové a paní poslankyně Heleny Langšádlové.
Prosím klid!